Když někdo ví, že tohle běžné setkávání způsobuje takovéhle riziko, tak prostě nepůjdou o víkendu do toho parku, protože vědí, že když to udělají, tak za týden jim zase může zavřít obchod na kraji ulice a budou muset zase být doma. Ale tohle rozhodnutí platí-neplatí má v oblasti ekonomiky, komfortu lidí a i toho případného zvýšení epidemiologického nebezpečí okamžitý efekt.
Děkuji. Určitě tady není nikdo z nás, kdo by říkal, že situace je nějaká jednoduchá, ale vždycky má zaznít, co se má dělat, proč se to má dělat a jak se to má dělat.
Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kasal k faktické poznámce. Prosím.
Je poměrně pozdní hodina, já bych očekával, že na bod Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření tady nebude pouze pan vicepremiér, ale očekával bych tady pana premiéra - toho jsme tady neviděli. My všichni máme řadu otázek. Já bych je mohl pokládat také, ale mám pocit, že ty odpovědi dnes stejně neuslyšíme a že ta debata tady jde jedním směrem a občas se cyklí a nikam dál nevede. Myslím, že v úterý ve 14.00 hodin ta debata může být poměrně racionální, někam se posuneme, já věřím, že i pan premiér nebo pan vicepremiér bude schopen tyto informace 5. května podat.
Děkuji. To byly procedurální návrhy. Já jsem zagongoval. Než se kolegové sejdou, tak si dovolím podotknout, že pan ministr je přihlášen v rozpravě někde v pořadí. Prosím.
Děkuji za slovo.
Samozřejmě, upřesním to. Mám na mysli bod 363, 364, oba dva samozřejmě.
Já děkuji. Už se nás tady sešlo poměrně hodně, nicméně přicházejí ještě další kolegové. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Já tedy ještě zopakuji pro ty, kteří dorazili nebo právě přicházejí, jak zněly návrhy. Já myslím, že je to navrženo jako jeden návrh, takže bychom se s tím vyrovnali jedním hlasováním, pokud proti tomu nikdo nic nebude mít. Nevím, jestli mám ještě čekat na to, až dorazí kolegové, přece jenom... Pokud nikdo nemá námitek, tak bych zahájil hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Konstatuji, že návrh byl přijat. Ne, to bylo součástí toho hlasování. Já jsem to říkal před tím hlasováním. Takže já vám děkuji všem za přítomnost, přeji vám příjemný zbytek večera a uvidíme se nejpozději v úterý... Pardon, ještě pro úplnost bych měl načíst pořadí přihlášených. Doufám, že to bude přiměřeně zaznamenáno.
Mám zde přihlášku paní poslankyně Ožanové s faktickou poznámkou. Jenom připomínám, že je dohoda, že faktické poznámky nebudeme uplatňovat. A paní poslankyně asi ani zájem nemá, takže ji odhlásím. Prosím, paní poslankyně Věra Kovářová v rozpravě.
Co se týče negativních dopadů na nájemce, tak návrh znemožňuje podání výpovědi pouze z důvodu neplacení nájmu v rozhodné době a z výkladu zákona nevyplývá, že by zákon posuzoval termín splatnosti. Dlužný nájem spolu s úrokem z prodlení tak může narůst o úhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení, což by pro většinu nájemníků bylo naprosto likvidační. Nájemce by tak paradoxně dopadl ještě hůře, než tedy zákon předpokládá. A teď negativní dopady na pronajímatele. V mnoha případech je byt zatížen hypotékou, která je placena právě z nájemného. Sám nebude schopen úvěr splácet. Protože přesouvat problém z nájemce na pronajímatele není správné a stát by aspoň nějakým způsobem měl pronajímateli dát záruku, že jeho výpadky nebudou tak významné.
Prosím, máte slovo. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já tady budu pokračovat v takovém přerušeném dialogu mezi kolegy Ferjenčíkem a kolegyněmi Richterovou, Valachovou a Válkovou, protože ta pravidla nám nedovolují se s tím vyrovnat nějak jinak. Já tady zkusím uvést dva příklady. To jsou ty dvě pasti, které tady zmiňujeme, jestli jsem to tedy správně interpretoval. To jsou ty věci, kde my vyjadřujeme své obavy.
Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. má jak paní ministryně, tak pan senátor. Tak paní ministryně dostane přednost.
Tak děkuji za slovo. To prosím skutečně, abyste všichni zaregistrovali. Jde skutečně o to, aby ti lidé nedostali výpověď. To znamená, že pravděpodobně březen a duben jsou passé. My jsme s paní ministryní Maláčovou o tom hovořily. Samozřejmě lze uplatnit mimořádnou okamžitou pomoc. To znamená, na to se to nevztahuje. A znovu upozorňuji, že my jsme nikdy neřekli, že se nebude platit nájemné. Nájemné spojené se službami za bydlení se musí platit vždy. Druhá věc, ke které bych se ráda vyjádřila, tady naprosto podporuji slova pana poslance Kupky. Na druhou stranu ruku na srdce, ne všichni se samozřejmě chovají jako velmi slušné obce, které se samozřejmě se svými nájemci domlouvají. Třetí věc, kterou bych velmi ráda zmínila, je ohledně těch státních záruk.
Samozřejmě musím reagovat na předřečnici. Past to v žádném případě není. Právo na bydlení, bydlení samo, to není obyčejná věc, na tom se asi shodneme. A to také trošku odůvodňuje to, proč to není past, proč se vláda nezbláznila a proč rozhodně není pravdou to, že ten zákon říká: osm měsíců neplaťte nájemné. Proti tomu se důrazně ohrazuji a doufám, že si to s kolegyní Olgou Richterovou blíže vysvětlíme, protože v tom zákoně nic takového není. Není tam osm měsíců neplaťte nájemné. Co se týká rozhodování soudů. Dobré mravy, dámy a pánové. Dobré mravy platí právě pro stav nouze. A já vám chci říct, kdo na mě se obrací. Ve stavu nouze. A na to my reagujeme. Také chci zareagovat na to, co tady řekl pan senátor. Není pravdou, že má čas nájemce, pokud se nějakým způsobem právě z důvodu koronaviru zpozdí s nájemným, do května příštího roku. To jsme upravili. Jestli vám to, dámy a pánové, přijde jedno, tak určitě, mluvím za celou vládní koalici, nám tedy ne. To není past, to je pomoc. Dokonce společně s opozicí v této legislativní nouzi i v té předchozí jsme hlasovali řadu věcí, kde nahrazujeme příjmy. Jak to, že neřešíme případné investiční vlastníky bytů, kteří si například tímto způsobem spoří třeba na zajištění bydlení pro své děti nebo důchod? Tam tyto otázky, tyto strachy jsem neslyšela. Ty tady nepadaly. Rozhodně to není vzkaz - a to samozřejmě mluvím i k těmto nájemcům - neplaťte tři měsíce nájem. A teď se ještě pozastavím nad příspěvkem kolegyně Olgy Richterové. To je přesně opačně. To je pravda, ale to platí i v běžné době, to s tím vůbec nesouvisí, tento zákon nebo koronavirus. Tímto si jenom kupujeme čas. Čas tři měsíce. Žádná past a žádné neplacení nájemného. Tímto zákonem vláda v době koronaviru chrání lidem právo na bydlení a jejich domov.
Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Realita je bohužel úplně někde jinde. Já pevně věřím, že většina pronajímatelů ustoupí a řekne, víte co, já vám rozumím, vy jste přišli o příjem. Já to chápu. Ale tady se automaticky předpokládá, že prostě to tak nebude fungovat, a vymýšlí se fantasmagorie. Opravdu si to myslím. Čili jedná se opravdu o jednorázovou záležitost spojenou s aktuálním stavem, dopadající na menšinu nájemníků a menšinu pronajímatelů. Toho, jehož názor by byl jasně daný, a to je obecně státní úřad, státní orgán, úřad práce. Ten systém je komplexní na úřadu práce. Jinými slovy, tím se dá vyhnout těm spekulacím, že sice mám peníze, ale chci to zneužít. Dva doklady, z toho jedno je čestné prohlášení. To nebude v těch jednotlivých případech zátěž pro úřady práce. Proto děkuji za ten návrh. A z druhé strany se mi trošku, a omlouvám se své předřečnici ze strany pirátské, která použila příklad Prahy. Já už jsem trošku alergický na ty případy Prahy, kdy se na případu Prahy staví celorepublikový model. Kolik samoživitelek důchodkyň v Praze pronajímá své nemovitosti a bydlí, tady to zaznělo, v lépe situovaných sociálních domech a platí si za to? A co ten zbytek seniorů v republice?
Za tyhle činnosti jsou velmi malé odměny a oni, pokud budou zároveň OSVČ a budou platit nájmy za zavřené provozovny, opět na kompenzační bonus nedosáhnou. Tady ta situace je naprosto tristní. Přece tento stát tvoří každý občan a každý občan má právo na to, aby měl práva jako ti ostatní.
Děkuji, pane senátore. Zpravodajem garančního výboru byl pan poslanec Petr Dolínek. Pane zpravodaji, máte zájem se vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu? Nemáte. Otevírám rozpravu. Do rozpravy s přednostním právem je přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura jako první. Prosím máte slovo.
My jsme zhruba před měsícem dali vládě inspiraci, ať se podívají do jiných zemí, kde ten model už funguje několik týdnů. Opravdu reálně pomůže. Každý trošku ztratí, nikdo není vítěz, ale nikdo není poražený. Teď ta kritická část vystoupení. Ten návrh zákona, v jakém odešel ze Sněmovny do Senátu, vlastně nepomáhal nikomu. To je ten rozdíl oproti tomu, o čem mluvil pan ministr, co chystají, a proti tomu, co schválila Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců. Tady shoda nebyla. U mnoha zákonů, které jsme přijímali v legislativní nouzi, byla výrazná shoda, tady to bylo rozdělené koalice versus opozice. Přesunula z nájemců na majitele a to není fér, to není vyřešení problému. V tomto případě navíc to jsou podnikatelské subjekty. To není jako v tom předchozím zákoně. Obávám se, že tomu tak nebude, a je to hrozná škoda. A to není o tom, že on něco neprodukuje, protože je krize. A teď je nekritizuji, jestli si rozumíme, jenom konstatuji. My jsme představili jako občanští demokraté plán, který by to mohl vyřešit, a to je vlastně plošné odložení platby DPH pro čtvrtletní plátce za první a druhé čtvrtletí a pro měsíční plátce za březen až červen. Byly menší, než byly prognózovány, ale byly o něco málo větší než ty, které byly loni. To znamená, ten propad nastane až v příštích měsících. A zase to není chyba vlády, to je evidentní fakt. Nevím, jestli vláda k němu přistoupí, nebo ne. My se budeme snažit u těch některých dalších bodů tohle navrhnout a získat pro tento návrh podporu. To je hrozné sousloví, co jste vymysleli - kompenzační bonus. Já bych řekl, že to je nějaká mimořádná dávka. Ten návrh není nijak přehnaný, a jak říkal pan senátor, tím, jak vláda rozvolňuje opatření, tak se snižuje počet těch, kteří na ten bonus dosáhnou, zcela logicky. Takže ty náklady nebudou nijak dramatické. Ten návrh, který říká Senát na květen, je vlastně 21 tisíc. No samozřejmě že ne. Nejsme pod žádným časovým tlakem, protože do konce dubna je to pokryté a jenom to budeme zdržovat. To taky není úplně jednoduchá věc. Ale realita bude bohužel jiná, a horší. A už o tom mluvil někdo z předřečníků v minulém bodě. Tak se podívejte na bod šest dneska, který máme, který my podpoříme jako opozice, říkám rovnou. Je to o zárukách. Není to nic neobvyklého, že ty komory mají jinou politickou většinu.

Pan poslanec Vondrák se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně za TOP 09, stanovisko našeho klubu k tomuto návrhu zákona. Nechme to na této domluvě. A když už budeme chtít do toho soukromoprávního vztahu takhle vstupovat, tak alespoň v takové podobě, jakou navrhuje Senát. A já myslím, že bychom se tomu měli snažit spíše vyhnout. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli neexistují i lepší řešení pro všechny.
Nyní pan poslanec Martin Kupka. Připraví se paní kolegyně Richterová.
Jako obvykle navrhuji zkrácení doby na jedno vystoupení na pět minut pro jednoho poslance.
Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v tomto procedurálním návrhu o zkrácení na jedno vystoupení na pět minut. Kdo je proti? Budeme se tedy řídit tímto usnesením. Připraví se paní kolegyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Argumentů tady zazněla celá řada. Přidám další věcné argumenty, proč máme tuhle příležitost využít. Máme na stole materiál ze Senátu, který řeší celou řadu věcí lépe než ten původní návrh. Působivé vyjádření, má ale jednu zásadní chybu. Vláda v tomto případě nezachraňuje, jenom tu záchranu předává někomu jinému, přikazuje mu, aby on se o to postaral.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní návrh na zadlužení občanů České republiky o dalších 100 miliard korun a schodek se má tím pádem letos vyšplhat na astronomických 300 miliard korun za rok. Hnutí SPD akceptuje, že řešení pandemie koronaviru a jejích následků vyžaduje prohloubení státního dluhu, ale požadujeme od vlády zároveň odpovědnou analýzu a odpovědné hospodaření. Je nutné škrtnout nesmyslné výdaje v rozpočtu. A budu konkrétní, co tím má SPD na mysli. My nemáme vůbec problém s neziskovkami, které se starají o staré lidi, o potřebné, o invalidy, o děti, ale ty politické neziskovky s politickým programem, tam je potřeba škrtnout veškerou veřejnou podporu. A my říkáme ano, přesuňme peníze na investice a k potřebným a slušným občanům, ale vždyť ty peníze v rozpočtu jsou! A také jsme v této souvislosti předložili vlastní pozměňovací návrhy. To, že i díky návrhům a tlaku SPD byla řada pozitivní pomoci přijata, to je dobře, ale celkově je vládní podpora liknavá, nedostatečná a panuje v tom zmatek, a to i ve srovnání s ostatními státy, které jsou postiženy teď nouzovým stavem.
Já bych také rád vyjádřil stanovisko hnutí Trikolóra k vládním ekonomickým opatřením. Protože nakonec došlo k tomu, že vždycky byl prohlasován vládní návrh vládní většinou, přestože ta argumentace dle mého názoru tady dneska byla často velice trefná, věcná a konkrétní. Nebudu hodnotit složitost a pomalost těch postupů, na to jsou tady tisíce expertů, kteří to kritizují. Ta situace není lehká, tomu rozumím. Takže vytisknete bilion nebo trilion korun, a nic.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my celkem chápeme, proč ten schodek je tak vysoký.
Děkuji. V tuto chvíli jsou zde stále tři přednostní práva. Tři přednostní práva.
Já souhlasím s tím, co on tady říkal ve vztahu k tomu, že dneska opravdu urgentně chybí firmám, živnostníkům, ekonomice likvidita, cash prostě. Tedy v tu dobu vláda nebo představitelé sociální demokracie kritizovali vládu za zvyšování dluhu v době krize, nebo těsně pokrizové.